Hlasování 307, přihlášeno 75, pro 30, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrzích pana kolegy Ferjenčíka, takže začneme jednotlivě. Další návrh je: Poslanecká sněmovna upozorňuje, že chybějící manažerský pohled na veřejné výdaje podkopává důvěru v racionální řízení veřejných výdajů.
Nechci zneužívat faktickou, ale musím odpovědět na kolegu Lipavského, který se zde zmínil o nějaké výzdobě. Pirátská strana má nulovou historii v České republice. Kolik vašich členů, kteří se hlásí k Pirátům, zahynulo za své ideály? Kolik vašich členů se obětovalo za republiku? Komunisté to dělali. Komunisté šli do války, komunisté umírali za své ideály a bojovali za tuto Českou republiku. Možná je nazýváte výzdobou, pro nás jsou to symboly. Proto prosím držte se trošku tématu a nezesměšňujte tyto oběti, které komunisté za války udělali.
Ten přijal usnesení, že má být informován o tom, až budou konzultace zahájeny ze strany vládního zmocněnce Rudolfa Jindráka. Ta rovnocennost je velice zásadní záležitost v mezinárodní politice, protože jsme suverénní stát, Česká republika.
Já jsem vůbec nechtěl vystupovat k tomuto tématu, které trochu připomíná žabomyší válku, nicméně když už tady pan Luzar otevřel otázku ideálů komunistické strany, tak nemůžu připomenout, že ty vaše ideály odvezly mého pradědečka do uranového dolu a mou prababičku vysídlily stovky kilometrů od domova.
Děkuji. Já jenom doplňuji omluvu pana ministra Havlíčka. Tak pan poslanec Dolejš se dočkal.
Jenom ještě na adresu Pirátů připomenu. Ale faktem je, že - v roce 2018 byly komunální volby - tak si nevybavuji, že by některý z kandidujících subjektů měl ve volebním programu demontáž sochy. Takže ten mandát k té deinstalaci byl velmi zprostředkovaný a musím říct, že se občanů Prahy 6 a Bubenče nikdo zrovna moc neptal.

A my opravdu jsme nuceni toto opatření udělat, byť si plně uvědomujeme, že to opatření je hendikepující, ale snažíme se to udělat tak, že tam, kde je nutná výuka praktická, tak to bylo ponecháno.
Děkuji.
Protože to by byl důvod pro uzavírání škol, respektive argument pro uzavírání škol. A v rámci boje proti covidu se obětuje vzdělání našich dětí. Tak mě zajímá, jestli je skutečně toto jediná cesta a jediný způsob, jak snížit šíření nákazy.
Pan ministr může zareagovat doplňující odpovědí v délce dvou minut.
Pane poslanče, ta možnost různých opatření je samozřejmě nepoměrně širší.

Veškerá opatření jsou bolestivější.

A co se týká toho výzkumu, který tady proběhl, tak tady opravdu my jsme hovořili s těmi lidmi, kteří ten výzkum připravili.

Děkuji. A nyní bude pan poslanec Čižinský interpelovat ve věci cestování nesezdaných partnerů z třetích zemí.
Děkuji. Ale chci se věnovat jinému tématu. Pan premiér mi sdělil, že od pondělí bude platit nová výjimka ze zákazu vstupu, která umožní partnerům přicestovat za rezidenty ze zemí EU, a že - cituji: "Třetí země se nebudou řešit, není to ani v souladu s doporučením Rady EU, kterého se držíme." Nová verze ochranného opatření skutečně přinesla to, co premiér avizoval. To je chvályhodný pokrok, ale pořád zůstávají nevyřešeny dvě situace, které by podle mého názoru vyřešeny být měly, a to velmi rychle. Nemají totiž výjimku ze zákazu vydávat na ambasádách nová schengenská víza. Tedy například nemůže do Česka přicestovat Filipínec za svou českou partnerkou. Za druhé, partneři nemohou přicestovat ani za rezidenty z třetích zemí. Tedy například za Brazilcem usazeným v Česku nemůže přicestovat partnerka Němka. Nerozumím tomu. Předseda vlády se odvolával na nespecifikované doporučení Rady EU. Pane ministře, prosím o vysvětlení, proč se slovy pana premiéra třetí země řešit nebudou. Ti lidé jsou ochotni být v karanténě, nosit roušky zcela podle vašeho přání. Zatím mám ale pocit, že jediné, co tomu brání, je nedostatek dobré vůle.
A prosím pana ministra o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se odpovědět na interpelaci ve věci cestování nesezdaných partnerů z třetích zemí. Od příchodu pandemie onemocnění COVID-19 na počátku roku do Evropy došlo k mnoha významným omezením v cestování, a to nejen v Evropě, ale na celém světě. Jedná se celkem o dynamický dokument neboť v současnosti probíhají jednání o jeho možných změnách. Zjevně se tak nejedná o jakákoliv rodinná setkání. Tento seznam vydává, zpravidla každotýdenní aktualizací, Ministerstvo zdravotnictví v souladu se shora uvedenými doporučeními Rady EU na základě aktuálního vyhodnocení epidemiologické situace v jednotlivých státech.
Budeme pokračovat podle teď schváleného pořadu schůze a prvním bodem je Věřím, že budeme rychle moci o tom hlasovat.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, mnohokrát vám děkuji za zařazení tohoto mimořádného bodu. Sešli jsme se dnes ráno, schválili jsme, nebo projednali jsme některé pozměňovací návrhy, které k tomu byly, a myslím si, že je to pro Českou republiku, nikoliv pro nějakou politickou stranu, ale pro Českou republiku velmi důležitý zákon.
Nechce hovořit. Takže ještě kolega Dolínek se v otevřené rozpravě hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hlasovalo se o výborech. Hospodářský výbor naplnil vše, co bylo potřeba. Chápu, že pro některé poslance je to zajímavá - jak to nazvat? - mediální aréna, kde by se chtěli vyjadřovat. Teď jsem měl asi sedm telefonátů kolem tohoto zákona. Nicméně neargumentujme tím, že někdo se nemohl připravit. Je to jasný bod programu, který byl v prvním čtení projednán.
Kolega Černohorský se ještě jednou hlásí.
Já bych jenom zareagoval v rychlosti na pana zpravodaje. Sice to hospodářský výbor projednal, ale jak jsem říkal, v rámci tohoto jednání se prostě připravují pozměňovací návrhy, které může podávat libovolný poslanec. A pokud my jsme jako Poslanecká sněmovna řekli, že do nějakého data ty pozměňovací návrhy připravovat můžou, tak je prostřednictvím pana předsedajícího prosím nechme, ať je připraví, a neměňme ze dne na den jakékoliv termíny jenom tak.
Rozprava je stále otevřena, takže kolega Dolínek se hlásí ještě jednou.
Ten zákon naopak říká, že může vláda na svůj vrub vzít případný rozdíl mezi cenou vyrobené energie a platbou občanů.
Já vás musím vést k tomu, abyste dodržovali jednací řád. Jiné debaty nehodlám připustit.
Takže opravdu tady jsou konkrétní poslanci, kteří na tom pracují, a je to velmi relevantní.
Pokud nikdo, rozpravu končím a končím i tento bod, protože jeho projednání bylo zavetováno dvěma poslaneckými kluby podle jednacího řádu. Mám tady už dvě písemné přihlášky s přednostním právem za poslanecké kluby, i dohoda o diskuzi byla uzavřena.
První návrh pod číslem 6220 rozšiřuje okruh kvalifikovaných oznamovatelů.
Nyní se vrhneme tedy na bod 11, to je ten poslední bod, který jsme si odhlasovali, že ještě dneska projednáme. A je to
Zákon byl již na začátku září projednán v garančním hospodářském výboru, jehož členové předložili několik pozměňovacích návrhů. Jeho rychlé schválení nám dává velmi potřebný nástroj pro prověřování zahraničních investic do sektorů, které jsou pro bezpečnost naší země zásadní, ale i do těch, které by mohly být důležité v budoucnu a nepochybně budou hrát klíčovou roli v rámci digitalizace a podobně. O to důležitější je nyní tento zákon. Rád bych vás tímto proto požádal o jeho podporu.
Děkuji za slovo.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. O slovo se jako první hlásí pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Jan Birke.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já budu velmi stručný.
Tak, já se podívám tedy, zdali ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Pan ministr, pan zpravodaj? Takže nemají zájem. Já končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.
Dám jednoduchý příklad. Když budu pozitivně testován na COVID-19, budu bezpříznakový a někdo mě zastřelí anebo se nabourám v autě, budu mít nehodu v autě, pak budu ve statistice veden, že jsem zemřel na covid. To přece není úplně normální. O vyléčených se hovoří v případě lidí, kteří byli pozitivně laboratorně testováni metodou PCR na přítomnost původce onemocnění COVID-19 bez ohledu na klinický průběh nemoci a případně aplikovanou léčbu a následně u nich bylo dvakrát provedeno toto laboratorní testování s negativním výsledkem. Takže vyléčený, doslova, dle této statistiky může být i někdo, kdo neměl žádné příznaky a s covidem se vůbec neléčil, pouze u něj byla testem zaznamenána přítomnost viru. Ale ani v tomto případě to tak není. Aktivní případ znamená, že je pozitivně testován. A u aktuálně hospitalizovaných je to samé. Jdete to nemocnice třeba se slepým střevem, jste, co se týče covidu, bezpříznakoví, ale jste zahrnuti do statistiky kvůli tomu, že jste byl pozitivně testován na covid. Jak můžeme adekvátně reagovat, když nevíme, kolik lidí skutečně umírá na covid? Čísla udávaná Ministerstvem zdravotnictví téměř nic nevypovídají. A jsou silně zavádějící a lidi jenom děsí. Nejsem lékař, ale proč třeba úmrtí na covid není definováno tak, že člověk je pozitivní na covid, má respirační potíže, případně má na rentgenu diagnostikovaný zápal plic a pak následně zemře. Určitě netvrdím, že covid je něco jako chřipečka, jak se říká, a nechci tuto problematiku v žádném případě vůbec bagatelizovat a vím, že jde o velmi vážnou věc. U některých lidí je to velmi závažné onemocnění. Podobně jako závažným onemocněním může být například klasická chřipka. Ale pokud přijímáme jakákoliv opatření, která omezují lidskou svobodu a poškozují ekonomiku a životní úroveň lidí, musíme přece mít přesně realitu odrážející statistiky a dávat statistiky do kontextu. Epidemie chřipky z roku 1995 byla z hlediska rozsahu největší v historii samostatné České republiky. Přesný počet obětí není znám. Podle statistického modelu však v důsledku epidemie přibylo více než 6 000 úmrtí a celkem tak za zimní sezónu zemřelo čtyřikrát více lidí než obvykle. V souvislosti s chřipkou či zánětem plic umírá ročně v Česku skoro 20 000 pacientů. Zastavuje tady někdo ekonomiku a stát kvůli chřipce? Aniž bych to chtěl nějakým způsobem srovnávat, tak prostě myslím si, že tato data jsou vypovídající. V České republice zemře v průměru 9 000 lidí měsíčně. Téměř třetinu zemřelých připraví o život nemoci srdce a cév. Hlavním důvodem je chronická ischemická choroba a selhání srdce. A tak dále. Těch chorob samozřejmě je velké množství. Znovu opakuji, nechci koronavirus nijak bagatelizovat, ale myslím si - a chci poděkovat zdravotníkům a všem, že to tak zvládají - ale myslím si, že tyto údaje jsou dostačující k tomu, abychom nevytvářeli nějakou paniku a abychom nevypínali ekonomiku. Kolik lidí, kterým zkrachuje firma nebo přijdou o práci, dostane třeba ze stresu infarkt nebo jinou chorobu. Ti lidé by zemřít nemuseli. Kolik lidí páchá sebevraždu. Pokud bude celoroční pokles ekonomiky o zhruba 10 % HDP, je jasné, že budou i nižší příjmy na zdravotnictví. Otázka nestojí, kolik stojí lidský život, jak říkal pan Prymula, ale stojí lidský život nakaženého covidem víc než člověka s jinou chorobou a má tento život větší hodnotu? Jasně že ne. Všechny životy mají stejnou hodnotu. Podle našeho názoru je třeba především chránit nejvíce ohrožené skupiny. Vůbec nechápu, proč zde nefunguje distribuce respirátorů pro nejvíce ohrožené skupiny. Pro seniory, pro zdravotně hendikepované a další. Na ty je třeba se přednostně zaměřit jak v případě covidu, tak v případě chřipky i jiných respiračních onemocnění. Myslím si, že tato věc měla už dávno fungovat. Další věcí je, že vůbec neznáme, jaké scénáře vláda připravuje. Vláda už několikrát řekla, že nám ty scénáře řekne. Ptají se na to novináři a já jim říkám: Čekáme na to až nám vláda řekne, co bude. Co se bude dít. A novináři říkají: No jo, oni už slíbili, že to řeknou. Neřekli. Ještě ani jednou to neřekli. Občané nevědí, na co se mohou připravit. Občané potřebují vědět, co bude, aby si mohli naplánovat věci alespoň na několik dní dopředu. Lidé i firmy žijí v naprosté nejistotě a neznají ani možné scénáře. Opatření se zavádí ad hoc na poslední chvíli bez jakéhokoli plánu a koncepce. Jednou z nejhorších věcí, která se nám v životě může stát, je nejistota. A myslím si, že tu spousta lidí dnes zažívá. Musím říct, že se snažíme v hnutí SPD být konstruktivní a navrhujeme řadu opatření, která pomohou občanům, kteří se dostali do obtíží. Podpořili jsme a podporujeme a podpoříme i ta vládní opatření, která jsou rozumná. Ale když se vrátím na začátek - pokud vláda nevychází ze skutečných reálných dat a pokud je nedá do reálného kontextu, nemůže přece přinést ani skutečné řešení. Není to přesně důvod, proč ho ještě neznáme? Vyzývám proto vládu, aby nám přestala dodávat manipulativní data, ale údaje, které odrážejí skutečnost. Pak budeme moci najít i skutečné řešení. Dovolte mi ještě, abych poděkoval všem zdravotníkům a všem, kteří se starají o nemocné. Všem přeji hodně zdraví.
Děkuji vám, vážený pane předsedající.
Dopad na státní rozpočet by činil 3 miliardy korun. Věřím, že takovýto pozměňovací návrh dojde sluchu u kolegů a kolegyň, a to z toho důvodu, že právě situace, která nastává a zřejmě bude ještě kulminovat, a dopady budou složitější, dopadne právě na samoživitele a samoživitelky a také na rodiny s malými dětmi.
Pan poslanec Tomáš Martínek, poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vláda se předložením tohoto návrhu dopouští křivdy. Křivdy na seniorech, kteří se rozhodli sami dobrovolně pracovat, i když mají nárok na řádný důchod. Ti, kteří přesluhují, často lékaři, kteří bojují s koronavirovou nákazou a nenastoupili do řádného důchodu. Proto zde přináším pozměňovací návrh, který by to měl alespoň částečně kompenzovat. Tato hranice by neměla být absolutně stanovená v tom smyslu, že po jejím dosažení musí každý do důchodu odejít. Stejně jako musí existovat možnost předčasného důchodu zejména pro pracující ve fyzicky náročném odvětví, musí existovat i možnost pro lidi, kteří chtějí plně či částečně pokračovat v pracovním životě. Domníváme se, že stávající bonifikace těchto lidí je nedostatečná. V některých případech je návratnost odvodů pracujících důchodců i dlouhých 75 let. Proto navrhujeme alespoň symbolicky zvýšit procenta výpočtového základu pro pracující důchodce takto. Cílem návrhu je pozitivně motivovat občany, kteří chtějí a jsou schopni pracovat i po dosažení důchodového věku. Tito lidé by pak měli být adekvátně bonifikováni. Vyšší motivace zvýší počet dobrovolně pracujících či přesluhujících důchodců, což se může dlouhodobě pozitivně projevit ve výši daňových příjmů. To by mělo být následně výhodné nejen pro pracující důchodce, ale i dlouhodobě pro příjmy státního rozpočtu. Pokud by více seniorů pracovalo v důchodovém věku, pomůže to nám i jim. Děkuji za pozornost.
Děkuji. A do obecné rozpravy se ještě přihlásil pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Náš analytický tým to ověřil. A já ještě podávám jeden pozměňovací návrh, a to návrh, který se snaží odstranit jednu starou křivdu a změnit způsob valorizace důchodů. Dnes se důchody valorizují k datu výplaty. A mně to přijde nespravedlivé. Ostatně této chyby v důchodovém systému si všimli i Slováci, kteří to napravili. Odstranila by se tak stará nespravedlnost a lidi by si o něco málo polepšili. Takže tohle je druhý návrh, který předkládáme. Děkuji za podporu.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu.